Eviduji dvě faktické poznámky.
A komunální volby jsou jediné, kde neexistují preferenční hlasy. A je to třeba říct naprosto otevřeně. Preferenční hlasy znamenají, že posouvám někoho na kandidátce. V komunálních volbách taková možnost prostě není. Nic takového v komunálních volbách není.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Všichni asi víme, jak zní současná úprava volebního zákona. Co to tady hrajeme za tanečky? K čemu se to propůjčujeme? Se mnou tedy rozhodně nepočítejte!
Prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou.
A naopak rezidenti ostatních států Evropské unie mají toto právo u nás - pouze v komunálních volbách a pouze v evropských volbách. A já tedy doporučím, abychom se obrátili na paní eurokomisařku Jourovou, která má toto ve svém portfoliu.
Byl to pan ministr Pelikán, který mě kritizoval za to, že jsem málo proevropský, že se bráníme kvótám. Teď hnutí ANO změnilo rétoriku a je naprosto proti migraci, to znamená to, co jsme my říkali celou dobu. Ale vůbec nerozumím tomu - vy popíráte český právní řád. To je součástí českého právního řádu, kde jsme se sami dobrovolně... v rámci referenda se občané rozhodli vstoupit do svazku, kterým je Evropská unie. Je naprosto automatické, že mají právo volit v evropských volbách, jsou to volby do Evropského parlamentu a oni se zdržují na území jiného členského státu. To jsou ta práva, která máme.
Druhá věc. Chcete mě omezit, abych tento blog nemohl mít? Abych neovlivňoval veřejnost jako politik? Vzpamatujte se.
Pan poslanec Fichtner, rovněž faktická poznámka.
K tomu mám dvě takové poznámky. Druhá věc je spíše politická.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, střet zájmů charakterizují tři věci. Není to tedy omezeno druhem činnosti a není to také omezeno tím, jestli je někdo hejtmanem, poslancem nebo čímkoli jiným. A třetí věc, která to charakterizuje, a to je možná nejdůležitější, je to, že každý, kdo zneužívá institut střetu zájmů, si toho je vědom. To je ten důvod, proč žádný zákon a žádná novela o střetu zájmů tohle nezmění, dokud se nezmění etika. Je to věc každého z nás. A já jsem jeden z poslanců ANO, kteří podepsali vstupní oznámení o svém majetku, aniž by k tomu byli donuceni zákonem. Je to tedy problém etický, nikoli problém zákona. Pokud budeme novelizovat zákon, vždycky to bude účelová konstrukce, která má svým způsobem něco vyřešit. Byla tady také zmíněna média. Existují fenomény, jako je Facebook, Twitter, YouTube. Ty mají statisíce a miliony příznivců, kteří významně ovlivňují cokoliv, co se děje nejenom v tomto státě, ale ve světě. Dívá se na ně, už jsem tady zmiňoval tu statistiku, obrovské množství lidí. To znamená, přeceňování tištěných médií a toho obrazu, který tady byl před pár lety, je naprosto zbytečné, protože to ovlivňování veřejného mínění probíhá úplně jinak. Stává se z něj profesionalita a nelze ho nějakým způsobem postihovat a omezovat, protože není spojeno s vlastnickými právy. Co je tedy účelem této novely zákona, zejména ve znění pozměňovacích návrhů třeba pana poslance Plíška nebo Chvojky? Je to účelová konstrukce, která tady už byla zmíněna, a je to proto, že výsledky voleb a preference ukazují, že voliči a občané této země chtějí do politiky jiné lidi. Lidi, kteří mají něco za sebou, kteří mají nějaké zkušenosti a kteří nechtějí respektovat dosavadní establishment a politickou kulturu. Získat tyto lidi do politiky je velmi obtížné. Pokouší se o to každá politická strana a obvykle to končí neúspěchem. Proto stávající politický establishment, a je to jedno, jestli mu říkáme pravice, nebo levice, se snaží těmto lidem postavit další bariéry, aby vůbec do politiky šli. Já žádný střet zájmů nemám a prohlášení o svém majetku jsem dal dobrovolně, bez zákona.
Nyní prosím pana poslance Berkovce, který má faktickou poznámku. Omlouvám se panu poslanci Pletichovi.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeju vám hezký den. Zmínil se o kategorii etiky. Kategorie etika. Často ji máme na štítě ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Podívejte se, kolik miliard ze státního rozpočtu jde na neziskové organizace. Takže neziskové organizace.
Také děkuji a teď má slovo pan poslanec Pleticha.
Především je potřeba si uvědomit, že se tam budou zveřejňovat i movité předměty v určité hodnotě, nad čtvrt milionu.
A je to velmi často u různých zákonů, připomínám zákon o významné tržní síle. Z každého státu jste vybrali to nejhorší a spojili jste to dohromady a vždycky jste řekli: ale tohle je taky tam a tohle je taky tam - a to je všechno pravda, ale když to spojím dohromady, tak neudělám nic. Proč jste neslyšeli na naše oprávněné výhrady nezvyšovat právo ideologických odpůrců bojkotovat stavby? Na to jste neslyšeli. Já vím, že vám tato hlučná menšina zatleskala. Pan ministr se vyhnul titulu Ropáka roku. Nic jiného, nikdo po vás nechce, abyste to psali ve svém poslaneckém pondělku nebo někdy jindy.
Poté pan ministr Brabec s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Mám takový pocit, že Poslanecká sněmovna má jeden zásadní úkol a to je kontrola exekutivy. A exekutivní návrhy v podobě návrhů zákonů, které jsou potřeba pro naplnění jednotlivých cílů, to je základně také povinnost ministerstev a ministrů a jejich legislativních odborů.
Děkuji panu poslanci Šidlovi. S faktickou poznámkou pan ministr, po něm pan předseda Kalousek. V tom případě má přednost faktická poznámka pana předsedy Kalouska.
Děkuji. Jen krátkou reakci na pana poslance Šidla. Že Poslanecká sněmovna má kontrolní pravomoc nad vládou České republiky, která se Poslanecké sněmovně zodpovídá, to je dikce z Ústavy. Otázka je, zda jsme si toho všichni vědomi a zda to dodržujeme. A pokud pan poslanec Pilný stojí za názory svého šéfa, tak se nemůžeme divit, že tímto způsobem politická divize Agrofertu přistupuje k úkolům Poslanecké sněmovny.
S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo. Budu velmi konstruktivní, nebo se budu snažit být velmi konstruktivní. Já začnu od těch věcí, které jsou připravené a které budou relativně brzy ve Sněmovně a kde se porveme určitě o tu materii. Ta první věc je novela stavebního zákona nebo nový stavební zákon, který by měl být příští týden ve vládě. Tento týden byl přerušen, příští týden se na vládu vrací. Už tato novela stavebního zákona v sobě má to koordinované jednotné řízení územní a stavební a některé ty prvky, které jsme určitě všichni chtěli a také slibovali. Stejně tak vzniká novela zákona EIA, je to vlastně transpozice směrnice EIA. Je to novela, která samozřejmě vzniká pod bedlivým dozorem Evropské komise, a to říkám bez jakékoli ironie. A znovu budeme paralelně jednat. Tady je vnímána jako pravý opak. A někde mezi tím se pohybujeme. Toto je realita. To nám fakt nepomáhá v tom Bruselu, když se je snažíme přesvědčit prostě o tom, že je tam konsenzus České republiky nebo Prahy. Praha to dobře ví, také se s tím snaží bojovat. A pokud 13. října nabude závěr zjišťovacího řízení právní moci, tak potom budou pokračovat další kroky z pohledu Ministerstva dopravy. Pokud by se někdo odvolal, tak odvolací řízení povede Ministerstvo životního prostředí. Odvolací řízení by mělo trvat 30 dní, maximálně, pokud by se případ ukázal jako velmi složitý, pak je to 60 dní. A tady je třeba i zdůraznit, že žaloba nemá automatický odkladný účinek. Stavební řízení tedy bude moci probíhat paralelně, pokud soud odkladný účinek nebo předběžné opatření aktivně nenařídí. Takže toť jako úvod do diskuse.
Zahajuji bod
Tímto usnesením vláda souhlasila s tím, aby paralelně s opakováním procesu EIA probíhaly všechny nezbytné kroky směřující k ukončení přípravy daných staveb - projektování, výkupy pozemků, zajišťování ostatních stanovisek. Nové stanovisko EIA bude dle těchto vládou schválených principů vydáno k technickému řešení, které vychází z aktuálního stupně projektové dokumentace. Nebude tak nezbytně nutné zkoumat rozdílné varianty vedení v území, což by přípravu velmi oddálilo. Vybrané nejpřipravenější záměry již mají zajištění podkladů pro opakování EIA rozpracováno včetně probíhajících revizních biologických průzkumů, které na těchto stavbách běží už od letošního jara. Děkuji za pozornost.
To znamená nejdříve Zbyněk Stanjura, poté Karel Šidlo, kolega Laudát a potom přihlášený do rozpravy Leo Luzar. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Je tady taková ospalá atmosféra, tak já se to pokusím trošku rozčísnout. Kdybychom žili v ideálním světě, tak tyto dvě úřední zprávy obou ministrů jsou naprosto dostačující a dál k tomu nemusíme vystupovat. Pan ministr Brabec uvedl jednu nepřesnost ve svém vystoupení. Není pravda, že Ředitelství silnic a dálnic chtělo jít touto cestou, která byla zvolena. To prostě není pravda. Ředitelství silnic a dálnic do posledního dne bojovalo o to, aby i prodloužená Rudná byla v seznamu staveb. Mám na to písemné doklady. Mně to připadá mimořádně riskantní. Tam jsme s panem ministrem už ťukali a otevírali jsme ten úsek. V té době nám sliboval zhotovitel, že maximální rozdíl bude 30 dnů. Nově je tam povolená rychlost 110, což je v pořádku, nový bezpečný úsek. Má k tomu občanské sdružení, které je taky jeho. Vy jste všude zjemňovali podmínky pro činnost občanských sdružení. My jsme tam chtěli nějaké minimální počty, místní příslušnost, to všechno navrhoval pan poslanec Zahradník, tak jste všechno, všechno... Pokud se to povede a nikdo se neodvolal, no tak výborně. Ale minimálně pan ministr dopravy - nevím, jestli psal i vám, pane ministře Brabče - ale pan ministr dopravy ví, že mu psal hejtman kraje, a tam jsme v opozici, takže to vůbec neříkám politicky, který s tím rozhodnutím nesouhlasil.
Takže to bych velmi naléhavě o to požádal. A to by byla situace, která by nás dostala možná potom do opačného gardu. Takže děkuji za pozornost zatím.
Nyní tu mám faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, které jsou prioritní, nevím, jestli je to Pražský okruh, nebo stavby v západních Čechách, nebo prodloužená Rudná. První věc tu už byla zmíněna. Dále je potřeba sestavit vyjednávací tým do Bruselu pod vedením premiéra, který jasně řekne, že jednou ze zásadních priorit České republiky jsou dopravní stavby a že je potřeba, aby Česká republika si v rámci své národní legislativy upravila příslušné zákony, jak stavební EIA, tak aby tyto stavby mohly být postaveny. Je potřeba už nasadit velmi razantní politiku a nenechat si vyhrožovat stále infringementem nebo ztracením dotací. A také by se Poslanecká sněmovna, a bylo to tady už zmíněno, měla zabývat tím, co se stane, až dojdou evropské peníze. Kdo ty silnice bude stavět, kdo je bude udržovat, z jakých prostředků. Dále je potřeba odstranit bariéry, které brání stavbám. Je jich víc, jednu jsme dneska odstranili, to byly ty problémy, které jsou s inženýrskými sítěmi pod stavbami, které nejsou ve vlastnictví těch, kteří je staví.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji. Jako zastupitelka hlavního města Prahy jsem byla poněkud šokována, když jsem se dozvěděla o tom, že by zástupce Prahy nechtěl nějak spolupracovat na tom, aby Pražský okruh - konkrétně stavba 511 byla urychleně vyřešena. Vím, že proběhlo jednání i mezi primátorkou a náměstkem pro dopravu a zároveň se středními Čechami na tom, aby se udělalo všechno možné pro to, aby došlo k dalšímu postupu. Takže můžu říct, že na Zastupitelstvu hlavního města Prahy určitě 511 podporujeme.
Děkuji. Pan poslanec Milan Urban a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Kolovratník a pan poslanec Kučera.
Protože doprava, ať chcete, nebo nechcete, prostě tou politikou bohužel je. Může být geniální. Za to můžou ta pravidla. Ta pravidla, která jsme schválili i my. Dokud se nezmění pravidla, tak ministři dopravy prostě stavět nebudou. Ale oni nejsou ministři dopravy ti, které máme kritizovat za to, že se nestaví. Prostě jsou tady jiní, kteří vytvořili pravidla, podle kterých se stavět v České republice nedá. Jediné, o co se musíme pokusit, je ta pravidla trochu změnit, protože doprava je a musí být prioritou České republiky v rámci Evropské unie. Pojďme společně mluvit o tom, jak alespoň v rámci možností uzpůsobit pravidla, abychom tady něco vůbec postavit mohli.
Kolega Stanjura to ví moc dobře.
To je ten důvod, proč celý Úsvit odmítá tento návrh zákona a podporujeme návrh na zamítnutí.
Prosím, máte slovo.
Já jsem už téměř nevydržel a musel jsem se také přihlásit s faktickou poznámkou, protože kdybych tak učinil na začátku a nedal přednost kolegům, tak jsem zabránil asi šest nebo možná sedmi z devíti úplně zbytečných vystoupení, která vycházejí z neznalosti věci. Já ani kolega Chovanec jsme nedohodli s Evropskou unií a s ostatními státy to, že bude mít občan Evropské unie, který má trvalý pobyt v daném místě, možnost volit v komunálních volbách nebo ve volbách do Evropského parlamentu. Protože toto pravidlo platí ve všech státech a my si nemůžeme vybrat jinou alternativu, než buď v Unii být s tímto ustanovením, nebo bez něj. To si myslím, že je v tuto chvíli jasné. Druhá věc. My jsme v této věci neratifikovali tuto úmluvu. My jsme to odmítli. A ten zákon, který tady je, který je předložen, na tom nic nemůže změnit. To je věc, o které jsem už na začátku hovořil, že to je věc, o které se chceme bavit na úrovni výboru. Myslím si, že jsou jiné cesty, jak naplnit mezinárodní úmluvy, kterými jsme vázáni, a nerozšiřovat to. Nicméně bránil bych se tomu, abychom zamítli zákon jako celek. Myslím, že to, co se děje v Rakousku by mělo být varováním, a proto si myslím, že není teď správné zamítat návrh jako celek. Propustit ho do druhého čtení a bavit se o těch konkrétních věcech. Ale prosím, nestrašte něčím, co se nenavrhuje. Každý máme svou práci. A pokud k něčemu vystupujeme, tak si ty informace ověřme, přečtěme si důvodovou zprávu, má několik desítek stránek. Ani já, ani kolega Chovanec, ani kolegové z KDU-ČSL, ani kolegové z Úsvitu nechtějí, aby tady vznikaly muslimské komunity, aby tady azylanti, migranti a kdokoliv z třetích zemí, například z Afriky, pokud zde získá trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, mohl volit. Nic takového nikdo nenavrhuje a nic takového v tom zákoně není. Samozřejmě mohu bojovat proti něčemu, co řeknu, že v zákoně je, a pak se proti tomu vymezit, ale tohle podle mého názoru není korektní a není to správné.
Eviduji tři faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi vaším prostřednictvím otázku na pana poslance Tejce. On vyzval oponenty, aby si stěžovali na ty, kteří přivedli naši zemi do Evropské unie. Rád bych připomněl, že naši zemi do Evropské unie přivedli občané v referendu v roce 2004, a hrdě se hlásím k tomu, že jako jeden z hlasujících pro jsem byl jeden z těch, kteří přivedli naši zemi do Evropské unie. Ocenil bych tedy, kdyby pan poslanec Tejc řekl: "Stěžujte si u mne, který jsem hlasoval pro a přivedl jsem zemi do Evropské unie, nebo stěžujte si u těch, kteří hlasovali pro, protože já jsem hlasoval proti."
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pokud ho nepřijmeme, tak se něco strašného stane. Jestliže je to takhle formulováno, tak se chováme jako Turci. To je, jestli nezvednete ruku, jestli neodhlasujete, tak prostě se něco stane, s čím jsme nepočítali, nebo s čím počítejte. To přece nejde.
Děkuji.
Děkuji za slovo ještě jednou. Tady opět zaznělo, že my tady strašíme lidi, sbíráme politické body na tom, že varujeme před riziky migrace, terorismu, islámských radikálů. To není strašení a sbírání politických bodů? Jak my, tak vy upozorňujete zkrátka na reálná rizika. Podle mého názoru je tady ale jeden podstatný rozdíl. Já jsem přesvědčen o tom, že kvůli Rusku nebo Číně tady v dohledné době pravděpodobně lidé umírat nebudou.